Prokážu na všech ustanoveních, která jsou ve vámi předkládaném návrhu. Nelze o tom pochybovat. Pokud mě chcete přesvědčit, že nemám pravdu, tak tady prohlašte, že zálohy budou vypláceny 45. den po odevzdání daňového přiznání. Pak se vám omluvím a udeřím třikrát čelem o zem. Ale protože to prohlásit nemůžete, takhle to není, tak lžete vy, paní ministryně.
V tom případě můžeme pokračovat závěrečným slovem paní zpravodajky, jestli má zájem. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Děkuji. Návrh byl zamítnut.
Rozpočtový výbor nedoporučuje.
Děkuji. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.
Rozpočtový výbor nedoporučuje.
Děkuji. Děkuji. Ptám se, kdo je pro. Návrh byl zamítnut. Děkuji. Děkuji. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.
Rozpočtový výbor doporučuje.
Děkuji. Děkuji. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Prosím další návrh.
Rozpočtový výbor nedoporučuje.
Děkuji. Děkuji. Kdo je proti? Prosím další návrh. Děkuji. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.
Týká se to zastropování úroku z prodlení.
Děkuji. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.
Rozpočtový výbor nedoporučuje.
Děkuji. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.
Rozpočtový výbor nedoporučuje.
Děkuji. Děkuji. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.
Je to nově zavedený úrok z neoprávněně vymáhaného nedoplatku. Stanovisko rozpočtového výboru - nedoporučuje.
Děkuji. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.
Rozpočtový výbor nedoporučuje.
Děkuji. Děkuji. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.
Rozpočtový výbor nedoporučuje.
Děkuji.
Stejně tak tady již diskutované prodloužení lhůty pro vrácení odpočtu z DPH z 30 na 45 dnů v neprospěch právě daňových subjektů. Já se skutečně domnívám, že to je opravdu důvod, aby se opticky vylepšily státní finance, aby se vylepšilo hospodaření státního rozpočtu. Já tam opravdu v době elektronických podání, kontrolního hlášení, kde ty kontroly skutečně probíhají počítačově a de facto on-line, tak si myslím, že je úplný nesmysl tu lhůtu protahovat. To znamená, tuto novelu daňového řádu prostě podpořit nemůžeme.
Já bych chtěl jen velmi stručně reagovat na kolegu Juříčka a ten jeho výpočet 50 milionů. Takže to není 50 milionů, ale 600 milionů.
Je úplně jedno, jestli je to 50 milionů, nebo 600 milionů. Žijme trošku v realitě.
Děkuji za slovo. V reakci na to, co říkal pan Stanjura i pan Juříček. Nemá smysl se tady přít o budoucí cenu peněz, ale přeme se o to, zda skutečně to prodloužení lhůty je, nebo není nezbytné. Ale to není pravda! To je naprosto nepravdivý a lichý argument.
Já jsem chtěl vymazat z faktické pana předřečníka. Máte slovo, pane poslanče Martínku.
Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Na druhou stranu, jak již bylo řečeno, návrh obsahuje i některé věci, které jsou problematické.
Pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové, vážená paní ministryně. Kromě některých věcí, na kterých se shodla i odborná veřejnost, tak ta novela daňového řádu obsahuje i záležitosti, které jsou zářným příkladem toho, jak si stát řeší své problémy na úkor živnostníků, podnikatelů, daňových subjektů. Výsledkem toho rozhodnutí je část této novely, která by měla vést k navrácení těchto prostředků. A co udělají ty firmy a živnostníci? Budou si muset ty peníze někde sami půjčit.
V prvé řadě bych ráda připomněla, že právní úprava bytového spoluvlastnictví se dotýká značného množství osob. Tato úprava je tedy velmi významná pro řadu našich spoluobčanů. Mezi zásadní navrhované změny lze zařadit zejména následující úpravy: úprava prohlášení vlastníka, v němž se podle stávajícího textu zákona mohou uvádět náležitosti stanov, což vyvolává v praxi otázky, zda v souvislosti s přijetím prohlášení lze společenství vlastníků pouze založit, nebo i zapsat do veřejného rejstříku, a rovněž otázku, zda následná změna stanov po vzniku společenství vlastníků jako právnické osoby je i změnou prohlášení. Návrh tyto pochybnosti odstraňuje tím, že stanovy budou nadále samostatným dokumentem odlišným od prohlášení. Dále jsou navrženy změny v postupu při změně prohlášení, rovněž se mění úprava práv a povinností vlastníka jednotky, a to zejména ve vztahu k možnostem oprav a údržby nejen uvnitř jeho bytu, ale i pokud jde o společné části. Zásadní změnou je úprava přechodu pohledávek a dluhů v případě převodu jednotky a vyjasnění otázky, v jaké výši a které dluhy přecházejí na nabyvatele. Ustanovení o přechodu dluhů se do budoucna vztahuje rovněž na platby za plnění spojené s užíváním bytu. Navrhuje se i precizace textu, který se týká správy společných částí před vznikem společenství vlastníků jako právnické osoby. Zjednodušuje se proces nuceného prodeje jednotky vlastníka, který neplní své povinnosti. Tento institut není v praxi pro svou složitou úpravu téměř využíván. Vůči vlastníkům, kteří neplní své povinnosti způsobem podstatně omezujícím nebo znemožňujícím výkon práv ostatních vlastníků jednotek, tak v podstatě neexistuje účinné řešení vzniklé situace. Návrh byl projednán ústavně-právním výborem jako výborem garančním a ten doporučil jeho schválení. Vzhledem k významu předkládaného materiálu vás prosím o jeho přijetí a postoupení k dalšímu projednávání do Senátu.
Poprosím vás ještě jednou o klid v sále.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení přítomní členové vlády, s tímto návrhem jsme dlouho bojovali, ale myslím, že jsme našli nějakou variantu, která je schůdná tak nějak pro všechny. To bylo mým pozměňovacím návrhem B upraveno. Ten návrh nevymýšlí znovu kolo, neobjevuje Ameriku, vy ho znáte, skvělé, ale jenom zachovává současný stav, to znamená tak, aby se hlasovalo skutečně spravedlivě.
Ptám se, kdo další. Paní poslankyně Černochová.
Děkuji, pane předsedo. A já jsem se docela do té problematiky teď ponořila, protože na Praze 2 ten problém máme obrovský a vím, že řada resortů něco dělá, a dělá třeba i dobré kroky, ale nikdo ty resorty nekoordinuje tak, aby se udělalo něco, co bude na sebe navazovat a bude to mít hlavu a patu. Vím, že probíráme občanský zákoník.
Předpokládám, pozměňovací návrhy, které jsme zpracovali jako podvýbor pro policii, blíže představí pan zpravodaj.
Děkuji zástupci navrhovatelů a nyní, pane zpravodaji, máte slovo.
Prosím.
Děkuji. Když budou mít kvalifikaci, proč ne?
Tak jestli ty výsluhové nároky budou pozastaveny, nebo jakou formou to bude řešeno. Byla tady zmínka o odchodném, nikoliv o výsluhových nárocích. Jenom v Praze nám, kolegyně a kolegové, chybí něco kolem tisícovky policistů. Takže já jsem vždy podporovala městské policie, obecní policie a jsem ráda za to, že je můžeme zřizovat. Já tak učiním. Díky.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já tu zkušenost mám. Oni, když se blíží k tomu věku, tak jich významné procento využije tu možnost a odejde. A ta druhá je moje otázka. Kdo mu to zaplatí? Ta poslední obec, ve které je?
Nemám nikoho přihlášeného do rozpravy ani elektronicky ani z místa ani s faktickými, takže končím v tuto chvíli obecnou rozpravu. Máte zájem o závěrečná slova? V tuto chvíli zahajuji podrobnou rozpravu. Prosím paní poslankyni Nevludovou. Pan poslanec Jiří Mašek v podrobné rozpravě. Končím podrobnou rozpravu. Zeptám se, jestli je zájem o případná závěrečná slova. Končím druhé čtení tohoto návrhu.
Kdo je proti? Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji. Stanovisko navrhovatele? Kdo je proti? Návrh byl přijat.
Ústavně-právní výbor nepřijal stanovisko.
Nyní tedy budeme hlasovat o zákonu jako celku. Ptám se, kdo je pro. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych chtěl předně všem poděkovat za to, že se podíleli na přípravě a projednávání tohoto zákona. Já jen tedy v rychlosti ještě dopředstavím. Proto je předložen tento zákon. Už jsme to tady měli i v minulosti, kdy jsme narazili trošku v Senátu. V tomto případě jsme tento návrh upravili, a to včetně prováděcího zákona, tak, aby se vycházelo vstříc i Senátu, za což bych chtěl prostřednictvím pana předsedajícího poděkovat paní Valachové, která zprostředkovávala kontakt se Senátem.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Osobně mám i za to, že by tam měly být i další zákony, zákon o obcích - obecní zřízení, zákon o krajích - krajské zřízení, nebo zákon o zpravodajských službách.
Já vám rozumím, pane poslanče.
A znovu připomínám - vládě se tak ruce významně svazovat nebudou. Ale jak říkám, to tam po mém soudu nenastane. My tento návrh podpoříme, pokládáme to za nutný kompromis se Senátem.
Ze zákona, tak jak ho máme předložený, vyplývá, že ono stanovení zálohy začne probíhat až v rámci kontrolní činnosti, nikoliv v rámci té vyhledávací činnosti. A v rámci vyhledávací činnosti nebude mít ani o jeden úkon, ani o jednu povinnost navíc. Je to zcela zřejmé a jasné z dikce zákona. Přesto jsme tímto argumentem od prvního čtení zahlcováni. Není to pravda. Znovu opakuji, v rámci vyhledávací činnosti nepřibude finančnímu orgánu ani jedna povinnost, ani jeden úkon navíc. Takže jsou jenom dvě možnosti. Buď paní ministryně Poslaneckou sněmovnu obelhává s tím, že uvádí zástupný důvod, protože tím jediným skutečným důvodem je snaha vylepšit veřejné cash flow o 24 miliard na úkor poplatníků DPH, anebo se paní ministryně nechala obelhat svými úředníky, kteří chtějí mít o 15 dní delší lhůtu na vyhledávací činnost, aniž by jim tam přibyl jediný úkon navíc. A já ji v tomto případě prosím, aby uznala moji argumentaci, protože tak to skutečně je, a podpořila jeden z těchto pozměňovacích návrhů. Nebo nás klame nevědomě, a pak ji velmi prosím, aby to zvážila a podpořila nějaký pozměňovací návrh na 30 dnů. Ať už to bude tak, či onak, velmi vás prosím, abyste vzhledem k tomu, že argumentace Ministerstva financí je zcela nepravdivá, abyste ji neakceptovali a podpořili některý z těchto pozměňovacích návrhů. Nyní i na základě mé naléhavé argumentace, kterou jsem kdykoliv připraven dokázat na jednotlivých ustanoveních daňového řádu. Prosím tedy ještě jednou o podporu jednoho z pozměňovacích návrhů, který nepřipustí, aby podnikatelé, plátci DPH, bezúročně úvěrovali stát po přechodnou dobu, což samozřejmě úplně jinou tíhou dopadne na malé a střední a úplně jinou tíhou na kapitálově silné skupiny, které se s tím snáze vyrovnají. Pro ty malé to může mít někdy až existenční dopad.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, paní ministryně, já samozřejmě uznávám, že tento zákon přináší řadu pozitiv, především tedy umožňuje spuštění toho systému Moje daně, aby se integrovala platba daní z různých systémů, stejně tak snižuje některé úrokové platby, stejně tak zavádí prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání o 30 dní, pokud je podáváno elektronicky. To všechno jsou pozitivní změny, které my vítáme. Ale je to alespoň malý krok kupředu. Pak je tam řada věcí, kde se s ministerstvem přeme o to, jestli ten zákon není příliš přísný, nebo jestli zbytečně neruší některé úlevy, jsou tam spory ohledně pětidenní lhůty, ohledně míry úroků. Já si třeba myslím, že v případě nezákonných zajišťovacích příkazů by měl stát firmám vyplácet dvojnásobek toho úroku, nebo klidně čtyřnásobek, jak navrhují někteří kolegové, protože skutečně dopady nezákonných zajišťovacích příkazů mohou být zcela likvidační pro firmy. A myslím si, že tvrzení ministerstva, že se přece ta firma může se státem soudit o náhradu škody, podle mě neobstojí. Ten nejproblematičtější bod je to zadržování 24 miliard korun na dobu 15 dnů každý měsíc firmám, které platí DPH. Když se podíváme na úroky, které platí soukromé firmy, ve srovnání s úroky, které platí stát, tak to nedává absolutně žádnou logiku. To nemá absolutně žádnou logiku.
Dobrý večer, vážené kolegyně, vážení kolegové.
Děkuji, dobrý podvečer, pane předsedající, dámy a pánové. Já to nemyslím jakýmkoli způsobem ironicky nebo kriticky, jenom se opravdu na to reálně ptám, protože sám jsem starostou, primátorem města, které má velkou městskou policii, která má 300 zaměstnanců, velice významná část našeho rozpočtu slouží k financování městské policie. Z druhé strany my prostě městskou policii velice potřebujeme a vážíme si jí.
Pan poslanec Jiří Mašek s faktickou poznámkou a jeho dvě minuty. Děkuji.
Hlasy jsou občas slyšet jak přímo od Ministerstva vnitra, některých odborových svazů, od strážníků samotných, ale i od představitelů obcí. Absentuje totiž holistický přístup a pohled na celou problematiku obecní policie, který je rozhodně nezbytný.
Kdo je proti? Já počkám, jestli znovu nebude nějaký přezkum. Tak pan poslanec Foldyna k hlasování.